Prosím, pane poslanče.
Tady zaznělo, že by se měla k tomu vyjádřit legislativa, jestli ten druhý návrh je, nebo není legislativně technický. Čili na to chci pouze upozornit v rámci hlasování.
Tak prosím, pane zpravodaji. Tak já ale nejdřív nechám odhlasovat proceduru hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme se tedy touto procedurou řídit. První návrh je tedy legislativně technická úprava, ano?
Ano.
Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování číslo 394 a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Druhý návrh.
Je to můj návrh a je to posunutí využívání rodných čísel až do roku 2024, protože s tím počítá legislativa a my jsme v tomto zákoně tak trochu předběhli čas.
Všechny vás odhlásím.
Výbor souhlas.
Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Jde o to, že tímto nepřiznáváme Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže možnost lokalizovat mobilní telefony, ve zkratce.
Hlasování číslo 396, ze 166 přítomných pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.
Jsou to zákonné služebnosti pro nemovitosti v majetku státu. Výbor: souhlas.
Faktická poznámka pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Pávek.
Už jsem si zvykl na to od kolegů z Pirátské strany, že někdo něco řekne a mluví za to někdo jiný. Jenom říkám, jakou mají praxi a jaké mají vzdělání, to je všechno. Až si to doplní, tak ať to klidně dělají, ale z vaší strany mi to připadá jako úplný lobbing, nic jiného.
Takže organizační výbor není.
Prosím, máte slovo.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
Já to velice kvituji, děkuji za to panu ministrovi. Já jsem navrhl dva pozměňovací návrhy. Samozřejmě to, o čem hovořil kolega Tak já potom bych vystoupil s dodatkem k tomuto doprovodnému usnesení. Bude to jenom malé doplnění. Nicméně nemohu vystoupit dříve, než ho přednesete. Učiním tak pomocí faktické poznámky, bude to také na půl minuty. Děkuji za slovo.
Pardon, paní poslankyně, faktická poznámka Zdeňka Ondráčka, posečkejte ještě chvilku.
Jsem hrozně rád, že tady slyším ta silná slova o ochraně národní bezpečnosti, o tom, jak je potřeba chránit zájmy České republiky před ruskými a čínskými technologiemi. Je to prostě čistá ideologie, kterou tady předvádíte. Dobře, je to prostě tak, ale nezaštiťujte se tady takovými věcmi, jako je národní bezpečnost. To, že tam jsou ruské technologie, to nepopřete. Prostě tak to je.
Jenom v rychlosti shrnu zkušenosti z bulharské dostavby Jaderné elektrárny v Kozloduji, kde bulharská společnost také chtěla dostavovat dva bloky. Já osobně považuji za ohrožení národní bezpečnosti spolehnout se na Westinghouse, za kterým zůstává akorát řada nedostavěných reaktorů a řada kontraktů, které nebyl schopen naplnit.
Já se přihlásit nemohu, protože mě nemá kdo vystřídat, takže to komentovat nebudu.
Ráda bych vás poprosila o podporu doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky, aby pro dostavbu dalšího jaderného bloku v České republice vypsala otevřené mezinárodní výběrové řízení tak, aby zajistila co nejefektivnější, bezpečnou, ekonomicky a časově nejvýhodnější variantu, která bude dbát co možná nejvyššího zapojení českých subdodavatelů, a v konečném výsledku stabilní a udržitelnou nízkou cenu energie pro obyvatele i národní hospodářství."
Jde o vyjádření ČTÚ k odmítnutí návrhu smlouvy o přístupu nebo připojení do 30 dnů. Výbor: nesouhlas.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Výbor: nesouhlas.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Poslední pozměňovací návrh.
Pozměňovací návrh G kolegy Munzara. Jde o snížení maximální výše pokuty z některých informačních povinností poskytovatelů elektronických komunikací, které může ČTÚ udělit, z 5 milionů na 1 milion. Výbor: nesouhlas.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Ano, budeme hlasovat o návrhu jako celku návrhu zákona.
Asi k hlasování vyjádření pana kolegy, prosím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Opravdu to není možné! Nenuťte mě, abych opravdu do protokolu diktoval vaše jména... Já ještě posečkám... Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navázal na své přerušené vystoupení z 10. března tohoto roku, kdy jsem vás informoval za poslanecký klub ODS o důvodech, proč je podle našeho názoru návrh zákona ve vládou předložené podobě potenciálním ohrožením naší národní bezpečnosti a do budoucna i možným ohrožením samotné suverenity České republiky. Situace se však od té doby v důsledku známých událostí změnila. Stejně jako samotné jednání vlády s opozicí vítáme i její veřejné potvrzení, že na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany nebude participovat společnost Rosatom, stejně jako jsme předtím uvítali prohlášení, že je ze soutěže vyloučena čínská společnost. Konsenzuální přijetí faktu, že zástupci obou zmíněných autoritářských zemí nebudou moci být zastoupeni v projektu ani jako subdodavatelé, v nás vzbuzuje naději, že naše země bude zase o něco bezpečnější. Je pochopitelné, že vyjádření vlády bereme vážně, ale chceme je stvrdit i legislativně. Předpokládáme proto podporu našeho pozměňovacího návrhu, který takovou pojistku zanese do našeho právního řádu v tomto projednávaném zákoně, aby jím byla vázána i následující vláda, která vzejde z nadcházejících voleb.
Děkuji panu poslanci Žáčkovi. Přeložím jeho přihlášku na konec. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Přitom toto je skutečně přesně naopak.
Proto si myslím, že by to mohlo být jednoduché. A přiznejme si, že bychom si všichni asi přáli, aby to, co je čeká a nemine, bylo spíše příjemné a ne nepříjemné. Pravdou je, že tato vláda se nedohodla. Ale je to jenom problém té vlády? Jakékoliv systémové řešení důchodů vyžaduje širší konsenzus. Máme menšinovou vládu, takže i kdyby se ta vláda zbláznila, tak prostě musí hledat hlasy mimo své řady. Pokud by se vám tam ten průnik nelíbil, tak je to opět nestabilní reforma. A něco podobného nestabilního jsme po roce 2012 přece rušili. Takže to vyžaduje ten konsenzus. A jsme připraveni na tento konsenzus? Máme zmapovány ty průniky tak, aby byly dlouhodobě udržitelné? někdy nás ty simulace potěšily, někdy nás vyděsily, ale není o tom sporu. Ale problém je, když se to má politicky rozseknout, protože samozřejmě vždycky tady existují minimálně dva základní pohledy a dva základní přístupy, které mají i navíc to, že věcně spolu souvisí. Jedno bez druhého je špatně. Tady jsme se prostě nepotkali. Každý má svou ikonu. Pravice má ikonu osobní odpovědnosti, které se nezříkejme, osobní odpovědnost je důležitá. Ale tu osobní odpovědnost unese ten, kdo má na to šanci, kdo má na to potenciál, kdo našetří. A to je předmět toho sporu. A přiznejme si, že v tomto volebním období jsme se přes hranici tohoto sporu prostě nedostali. Možná nějaké trhliny jsou i uvnitř koalice, to nechci teď zkoumat, ale prostě v tomto parlamentu nevznikla většina. A je to na každém z nás, proč nevznikla ta většina. Takže je to téma předvolební kampaně. Pokud to srozumitelně vysvětlíme voličům a nadělí nám takový mandát, že to po volbách vyřešíme, jsme schopni s tím hnout. To si musíme uvědomit všichni a nepochybně si to uvědomí i obě zmiňované členky vlády. Takže když to vezmu reálně: chceme dát dneska - nebo pokud jsme se tedy rozhodli na možná zkrácené, ale přesto tedy plné čtení ve třech čteních - těm důchodcům ty tři stovky navíc? A tak dále, a tak dále. Je to půlka.
To je totiž chvíle, která bude, kdy bude největší skupina seniorů proti lidem v produktivním věku. Okolní země nekrachují. Fungují, zvládají to. Věřím tomu, že Česká republika to zvládne taky. Senioři si to odpracovali a senioři si to zaslouží. A já se bojím toho slibu koalice SPOLU, že tedy když vyhrají volby, tak tu důchodovou reformu udělají. Toho se opravdu bojím.
Paní poslankyně Pekarová, pan poslanec Bauer, pan poslanec Kaňkovský.
Paní poslankyně tady kritizovala reformu, která byla zavedena za vlády s účastí TOP 09, tak nemůžu než reagovat vaším prostřednictvím, pane předsedající. Víte, my jsme v té vládě byly tři roky. Ano, skončila neslavně, neříkám a vůbec se nezdráhám té odpovědnosti za to všechno, co se dělo. A necháváte ten problém vyhnít. Jenže nechávat něco vyhnít, to skutečně není řešení. Ty následky... asi už nepočítáte s tím, že pak ještě někdy budete mít vůbec příležitost, něco takového. Tak to je přístup, který není ani zodpovědný a ani není férový vůči společnosti, vůči těm všem, kterých se týká. Je to jednoznačně k debatě, je to jednoznačně vaše právo. Ale co si myslím, že už není součástí správného vládnutí, je, že zkrátka ten problém řeším tím, že řeknu: Jinde jsou taky vysoké výdaje na důchody, tak proč by nemohly být i u nás? Vždyť se nic neděje, zatím ještě nekrachujeme. Budeme ignorovat, co říkají odborníci, co říkají ekonomové. Ono to nějak dopadne, však ono se to nějak vyřeší.
A jenom paní ministryně bych se zeptal - vy máte zájem s přednostním, nebo na faktickou? Po faktických. Dobře, tak jo.
Tak jsem chtěl jenom, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího vás jenom uvést na pravou víru, že s účtem dlouhodobých investic přišla dáma, která tady ještě před malou chvílí seděla.
Dobré odpoledne. Já bych měl krátké poznámky. A byl to tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek a premiér Sobotka, kteří ho nakonec přesvědčili k navýšení důchodů nad zákonnou valorizaci. Potom k paní poslankyni Gajdůškové vaším prostřednictvím. A to například o zvýšení důchodů pro maminky, které vychovaly dítě, o 500 korun. A je velmi smutné, že potom stávající ministryně práce a sociálních věcí s tím na konci volebního období opakovaně vystupuje v debatách a přisvojuje si to jako geniální nápad sociální demokracie. Tak paní ministryně Maláčová, opičíte se.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, no tak jestli hovoří paní předsedkyně TOP 09 o nějaké reformě v podobě druhého pilíře, tak to, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedy, ani náhodou. To byl byznys hlavně pro penzijní fondy. Proto to takto také dopadlo. A většina lidí pochopila, že ty prostředky, které tam vloží, tak taky nemají garanci, že se s nimi někdy setkají v době... A nebylo možné vystoupit z toho fondu. Takže paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, to nebyla žádná reforma.
To byla tak skvělá reforma, paní poslankyně, tak skvělá, že o ni nikdo neměl zájem. O tady ten obrovský byznys pro penzijní fondy. Opravdu, my důchodovou reformu připravenou máme, my jsme ji včas předložili, my jsme ji se všemi prodiskutovali a všichni také víme, že jste se všichni ve svých programech tímto návrhem spravedlivé důchodové reformy inspirovali. Takže pojďme se přestat přetahovat a pojďme o tom hlasovat, protože my jako sociální demokraté ty parciální návrhy předložíme v rámci tohoto návrhu zákona.
V reakci na oba předřečníky, jak paní ministryně, tak pana poslance, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Jednoduše - já chápu, že socialistům všechno, co je soukromé, tak prostě smrdí, vadí, překáží.
A pro nás je opravdu důležité, a chtěli bychom požádat, a ten návrh tady potom také zazní, abychom měli možnost tento tisk projednat i ve druhém a ve třetím čtení, protože chceme do druhého čtení podat pozměňující návrhy. Já mohu říct za klub KDU-ČSL, chceme podat pozměňující návrhy, které by šly směrem pomoci zvýšit důchody maminkám, které vychovávaly své děti, vychovaly nás, dnešní produktivní generaci, která svými odvody pomáhá vlastně plnit ten důchodový účet. Byly to maminky, které si řádně odpracovaly svých 35 let. Nicméně ten systém je nastaven do dnešních dnů bohužel tak, že má a zná jednu jedinou zásluhovost, a sice zásluhovost finanční, výše výdělků. Chceme ten návrh podat, proto potřebujeme to projednání ve druhém čtení. Nechceme, aby ty nůžky byly pořád takto rozevřené, ale chceme je začít svírat, tak aby ti, kteří jsou tím systémem vlastně potrestáni za to, že přispěli k tomu, že dneska vůbec ten důchodový pilíř má takové příjmy, jaké má, tak tuto nespravedlnost chceme napravit. Myslím si, že i tato skupina velmi ohrožených seniorů si zaslouží pozornost Poslanecké sněmovny a podporu. Takže z těchto dvou cílených záležitostí, a myslím si, že jsou naprosto jasné, obhajitelné, chceme cíleně podpořit tyto skupiny seniorů v České republice, protože si tu podporu opravdu zaslouží. Děkuji za pozornost.
Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 110. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Pořad schůze byl schválen. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Vážení poslanci, vážené poslankyně, chtěla jsem se vás zeptat, zda jste viděli tu debatu, kde sedí pan ministr dopravy a ptá se ho paní moderátorka Moravcová. Ptá se ho na dálnice: "Pane ministře, vy chcete příští rok zase stavět další desítky kilometrů nových dálnic. Pane ministře, kolik to bude stát? Pane ministře, kde na ty nové dálnice vezmete? Pane ministře, proč chcete stavět nové dálnice zrovna teď, když je rozpočet v tak špatném stavu? Pane ministře, proč chcete stavět nové dálnice, když lidé můžou jezdit po starých dálnicích? Pane ministře, bylo to v plánu, abyste si postavil nové dálnice? Nebo jste se rozhodl právě teď, že budete stavět nové dálnice? Pane ministře, neměli bychom po covidu šetřit, místo toho, abychom stavěli nové dálnice?" Asi všichni víte, že taková debata neproběhla a byla by velmi absurdní. Je to zpochybňováno jako investice do lidské důstojnosti, protože to pro mě navyšování důchodů je. Když jsem si prohlížela tu debatu z minulých týdnů k tomu, jak se staví různí poslanci a poslankyně k navyšování nad zákonnou valorizaci, tak jsem se styděla, protože jsem v tom jasně rozpoznávala ten tehdejší klip "přemluv bábu". Mnozí prostě neustále dávají najevo, že starší lidé, starší spoluobčané jsou pro nás přítěží. A já říkám, nejsou pro nás přítěží. Nejsou pro nás přítěží. A milí důchodci, milé důchodkyně, nenechte si to namluvit. Nenechte si namluvit, že jste pro společnost přítěží. Vy nikomu nic nedlužíte a zasloužíte si důstojné stáří a důstojné důchody, protože jste se o nás starali, když jsme skutečně byli malí a bezmocní, a my se teď máme postarat o vás. A milá opozice, jestli to skutečně myslíte vážně s šetřením, tak v této ctěné Poslanecké sněmovně je návrh na zmrazení platů ústavních činitelů. A jestli to skutečně myslíte vážně, tak začněte šetřit u sebe. Já vás prosím, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, abychom tento návrh schválili ve zrychleném čtení. Ty důvody jsou jasné. Já bych chtěla upozornit na to, že mezi těmito lidmi je i 90 tisíc lidí, kteří ani nedosáhnou na 10 tisíc. Já bych vám přála si alespoň jeden měsíc z těchto částek zkusit vyžít.
Ta situace se nejenom na konci loňského roku, ale i teď opravdu dramaticky v naší zemi změnila. Všichni asi dobře víte, že máme i deficit důchodového účtu, což je velká změna oproti minulým letům v úrovni desítek miliard korun. Ten důvod je opravdu jediný. Je to snaha získat alespoň nějaký čas, abychom měli možnost připravit své vlastní pozměňovací návrhy, které následně zapíšeme do systému.
Dobře.
Děkuji.